Jaká je tedy přiměřená lhůta? ptal bych se řečnicky paní profesorky Válkové skrze pana předsedajícího, když hovoří o nepřiměřeně krátké době. To, že ten zákon není dokonalý, je samozřejmé. Část právníků říká "zachovejte předkupní právo spoluvlastníkovi nemovitosti", druhá půlka říká "zrušte to". A jak je to v Evropě? Půlka zemí to má, půlka zemí to nemá. A jsem přesvědčen a vycházím z empirie ostatních postkomunistických států, že dlouhodobě se ukáže pozitivní efekt této právní úpravy. A předpokládám, že Parlament na to bude rychle reagovat. Pouze nevím, jestli je nutné k tomu přijímat usnesení, protože to považuji za samozřejmou povinnost Ministerstva spravedlnosti, že bude monitorovat takto klíčový kodex v praxi. Mnoho těch problémů se ukáže třeba v horizontu tří pěti let, až se určité věci rozsoudí, až soudy na ně budou moci reagovat. Takže já se nebráním tomu, aby toto usnesení bylo přijato. Myslím, že ta lhůta by měla být mnohem delší. A tímto směrem bychom měli uvažovat, kdybychom náhodou ještě někdy nějaký kodex přijímali. Takže dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že uděláme dnes pro český právní řád mimořádně důležitý krok, pokud podpoříme toto zákonné opatření, a tím umožníme, aby nový občanský zákoník byl spuštěn.
Požádám pana kolegu Chvojku, aby ještě setrval, protože tady mám tři přednostní práva. První přednostní právo předseda klubu sociální demokracie. Prosím, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu předsedovi. Děkuji vám. Připraví se paní ministryně Benešová.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, dovolte, abych zahájila přerušené jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Také mi dovolte, abych vás všechny na této schůzi přivítala. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, a prosím také, abyste mi oznámili, kdo bude mít kartu náhradní. Dnes vás seznámím s omluvami. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
Dobré úterní dopoledne, dámy a pánové. Ještě jednou - hezké středeční dopoledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své druhé schůzi dne 26. listopadu 2013 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny a také přijala své usnesení číslo 7, na jehož základě byl připraven návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který máte před sebou. Je rozdán na vašich lavicích pro každého z vás. Dovolte mi konstatovat, že mandátový a imunitní výbor se ustavuje stejným způsobem podle zásady poměrného zastoupení jako jakýkoliv jiný výbor Poslanecké sněmovny. Dále pak připomínám, že Poslanecká sněmovna stanovila svým usnesením číslo 2 ze dne 25. listopadu 2013, že mandátový a imunitní výbor bude ustaven v počtu 15 členů. Teď poprosím vážené kolegyně a kolegy, kteří byli nominováni jako členové výboru, aby po přečtení svého jména povstali.
Hlásí se prosím někdo do rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy končím. Budeme hlasovat o návrhu, který zní takto: Ptám se, kdo souhlasí s ustavením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu usnesení.
Začal na něm pracovat Otakar Motejl a další ministři po něm, takže to není dílo několika let, ale je to dílo dlouhé a myslím si, že hodit ho pod stůl by byla škoda. Byla jsem přesvědčena, že je lepší postupovat cestou dílčích novel. Ale jak tak musím s touto normou zápasit, tak začínám ten občanský zákoník snad mít i ráda v současné době. Mám s tím hrozné anabáze, protože když jsem nastupovala na Ministerstvo spravedlnosti, tak se říkalo: Soudci vůbec nejsou připraveni, není nikdo proškolen. Všichni chtěli, aby ta věc byla odložena o rok. A ti soudci, není to tak hrozné, připraveni jsou a jsou s tím smířeni. V současné době probíhá řada školení včetně ministerských školení, další školení ze strany Justiční akademie. Máme v podstatě přípravu hotovu, nejsou žádné problémy. Poslední problémy, které jsem řešila, byly problémy, jestli nám nekliknou počítače. Ostatní je na nich, aby skutečně chtěli a aby do toho dali všechny síly a stavovskou čest. Pan premiér tady jasně řekl, že věc nesnese odkladu. Já jsem o tom přesvědčena rovněž.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To je jen takový můj první podotek. Druhá věc. Pan poslanec Pospíšil řekl, že to byla chyba toho, že se rozpouštěla Sněmovna a že potom byl chaos a že to nebylo jak projednat. Já si nemyslím, že veřejná správa je připravena na nový občanský zákoník. To není pravda.
Tam bychom se v čase do Silvestra nějak sešli. To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že jsme tady obětí jakéhosi megalomanství, které vytvořilo meganormu, která bude neštěstím pro naši zemi nejen v nejbližších několika letech, ale pěti až deseti letech nejméně, než se usadí judikatura a než všechno bude jasné. Bohužel jsme teď v situaci, že akorát minimalizujeme škody, které nastanou. Teď to vypadá tak, že se bude platit DPH i z té půdy, na které se podílíte, pokud si koupíte byt. Negativní samozřejmě je, že situace ve stavebnictví je velmi těžká a vyšší ceny bytů rozhodně nepomohou české ekonomice v této obtížné době. Občanský zákoník tedy bude pro nás všechny poměrně drahou záležitostí.
Děkuji panu poslanci Janu Mládkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedo Sněmovny, Senátu, vlády, napadá mě, že tohle je výjimečná chvíle, protože při projednávání tohoto bodu kdyby byl ještě přítomen pan prezident, tak tady byla celá první ústavní čtyřka. To si nepamatuji za celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně. Přesto dovolte, abych se vymezil vůči proslovu pana poslance Dolejše, na kterém bude nejlépe vidět, že tady diskutujeme dvě témata současně. Pan poslanec Beznoska říkal, že se to zkomplikuje daňovému poplatníkovi, že něco bude muset. Já bych rád podotkl, že nebude muset nic v tomto případě. Ale nebude to muset udělat, když bude chtít postupovat podle stávající zvyklosti, že si nechá udělat znalecký posudek, tak si ho nechá udělat, a oproti stávající zvyklosti si o to bude moct snížit základ výměru daně, takže z tohoto hlediska je ta změna mimořádně pozitivní. Poznámka třetí. Ten, kdo nemovitost nabývá, neplatí nic, ale je ze zákona ručitelem. Ten, kdo tu nemovitost nabyl, ručí státu za to, že ten, kdo prodal tu nemovitost, zaplatí. Ona je to často poměrně značná částka. Smluvní strany to mezi sebou také často řešily notářskými a advokátními úschovami. Nicméně Ministerstvo financí bohužel zaznamenalo mnoho případů, kdy advokátní i notářské úschovy byly zpronevěřeny. Podle našeho názoru jediná cesta k odstranění tohoto systémového rizika bylo to prostě překlopit. Když nechcete. Ale proč to kritizovat? A ta výhoda spočívá v tom, že odpadá to riziko vzájemného ručení. Tam, kde je ručitel, existuje systémové riziko podvodného chování. My jsme to systémové riziko podvodného chování odstranili, což se Senátu nelíbilo. Jinak to takhle nikdo jiný nemá - právě proto, aby tam neměl to riziko vzájemného ručení. To, s čím teď přišla vláda na popud Senátu, už budeme mít jenom my. Nikdo jiný to takhle mít nebude. Bude to blbě, ale bude to po našem. A myslím si, že vláda vzhledem k postoji Senátu udělala maximum.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nikoho nevidím, takže končím obecnou, otevírám podrobnou. A teď je prostor pro závěrečné slovo pana předsedy Senátu.
Akorát že nám to v té zemi moc nefungovalo a dostali jsme se tam, kam jsme se dostali, že jsme na chvostu skoro ve všem, co se týká ekonomické oblasti. Za prvé Senát chtěl a nakonec prosadil, aby zůstala dosavadní praxe. Pokud víme, s touto dosavadní praxí nebyly problémy. Jsou to lidi napříč politického spektra. Existuje ta možnost - a to je vylepšení - dohody. Je tam možnost dohody. A probíhala i od senátorů, jak říkám, z pravého spektra tehdy vládní koalice. Byl to praktický přístup lidí, kteří žijí v reálném světě. Nehledejme v tom žádný zlý úmysl.
Evidentně ano.
O té separaci těch věcí, které byly jenom vyvolány rekodifikací, mluvil pan předseda. To je přesně tak, jak říkal, já to potvrzuji. Bylo by to původně tak správně, ale v době, kdy se odehrávaly ty věci v řádu dnů a týdnů, se už to prostě poctivě a správnou výrobní praxí udělat nedalo.
Děkuji. To byl pan premiér. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji galantnímu poslanci panu Tejcovi. Nevím, co za to bude chtít. Velmi ráda bych vás seznámila s návrhem, o kterém jsem hovořila v úvodním vystoupení, a totiž s takovým vyjádřením našeho rozpoložení, se kterým přijímáme, nebo nepřijímáme zákonné opatření, o kterém jsme nyní debatovali. Odložení účinnosti občanského zákoníku a souvisejících předpisů před plánovaným nabytím jejich účinnosti již však neumožňuje ani mimořádně zkrácený legislativní proces. Neschválení zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů a zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí by od 1. ledna 2014 vedlo k právnímu chaosu a rizikům v oblasti řádného výběru daní, přičemž vzhledem k délce legislativního procesu nelze tyto normy znovu v pozměněné podobě předložit a projednat. Jsme si vědomi toho, že občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 s ohledem na nedostatečnou přípravu na jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní právní úpravě a nedůslednou provázanost s ostatními právními předpisy přináší řadu rizik, možných negativních dopadů a povede pravděpodobně ke snížení právní jistoty občanů a ke zvýšení nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí.
Já bych tedy doplnil druhou část usnesení, o kterém bychom mohli hlasovat:
Děkuji. Já tedy se zeptám, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak uzavřu i podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Dámy a pánové, prosím, usaďte se na svá místa. A kolega Dolejš v podrobné rozpravě navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a abychom požádali vládu o předložení návrhu na odklad účinnosti legislativních norem o jeden rok. Pane kolego, je to takto v pořádku? Mám tady faktickou poznámku pana poslance Tejce. Hlasujeme o tom, že přerušíme projednání tohoto bodu do doby, než vláda předloží svůj návrh, který je specifikován v další části tohoto usnesení, kdy žádáme vládu, aby předložila návrh o odložení účinnosti legislativních norem o jeden rok. Je jasné, o čem hlasujeme?
U některých to vůbec nebylo snadné. Tyto připomínky nechci teď kvalifikovaně hodnotit, protože, jak jsem již konstatovala, daňové právo není mou doménou. Nicméně to ukazuje, že se nevyužily možnosti, které zde byly, protože tyto připomínky byly předneseny již na jaře roku 2013, jak tedy v osobních jednáních, tak písemnou formou. Cituji: "Ústavní pořádek explicitně připouští možnost projednat vládní návrh zákona ve zkráceném jednání pouze na základě článku 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Nejde přitom o mezeru v Ústavě, pokud ústavní pořádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná. Ústavodárce se toliko rozhodl tuto možnost připustit jen v extrémních a mimořádných situacích. Podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze není jen hrozba určitých negativních důsledků, ale především existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Právě ona mimořádnost odůvodňuje nezbytnost bezprostřední reakce ze strany zákonodárce a s tím související omezení ústavních principů, jež se vztahují k parlamentní proceduře. Závěr o existenci této mimořádné okolnosti tak musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými okolnostmi." Za další.
To číslo čtyři je maximální možné. Ovšem není pro vás povinné. Znamená to, že teoreticky nemusíte vyslovovat souhlas ani s jedním kandidátem, nebo pouze s jedním, se dvěma, se třemi, maximálně tedy se čtyřmi. V prvním kole jsou místopředsedy Poslanecké sněmovny zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud by nadpoloviční většinu obdrželo více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Tak. A v tom druhém kole to probíhá stejným způsobem, to znamená opět, zvoleni budou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Tak to byla citace z jednacího řádu. Opět připomenu technicky, že poslanci, jejichž příjmení začíná na písmeno A až K, si vyzvedávají lístky v té levé části volební místnosti Státních aktů a poslanci, jejichž příjmení začíná na písmena L až Z, jdou vpravo.
Pane předsedo, já vás přeruším, a poprosím všechny poslance, kteří se rozhodli odejít ze sálu, že ještě bude následovat rozprava, kterou otevřu, a mám do ní dokonce i přihlášku. Takže váš spěch je předčasný.
A i já vás prosím, abyste vydrželi, protože víme z minulých období, že docházelo k mnoha chybám a že vaše lístky byly neplatné. Tak prosím - a je to hlavně tedy i pro nováčky, kvůli nováčkům - tak vás zkušené matadory teď opravdu prosím o trochu trpělivosti. K tomu označování: Na lístku budete mít šest jmen s pořadovým číslem. Musíte označit číslo u každého jména. Opakuji, musíte označit číslo u každého jména. Označíte buď kroužkem nebo křížkem. Jak jsem řekl, vaší volbou je možných maximálně čtyři kroužky a zbylé křížky. Váš lístek se tedy stává neplatným a nemá žádnou funkci, žádnou hodnotu. Prostě nebude hlasovat. Tak prosím zkuste myslet i na tohle, zkuste zapomenout na osobní ambice a prosím vás já osobně, pojďme se o to pokusit. Pane předsedo, děkuji.
Já vám také děkuji, a jak jsem již avizoval, otevřu rozpravu. Mám zde přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu hnutí Úsvit, pana poslance Radima Fialy. Pane předsedo, prosím ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Před asi měsícem nás hlasy českých voličů poslaly sem, do této Sněmovny. Každý z nás se během své volební kampaně potkával s lidmi. Ze setkání s voliči každému, kdo má základní politickou zpětnou vazbu, muselo přijít zásadní poznání: důvěra v českou politiku a v nás politiky se otřásla v samých základech. Slovo politik a politika získalo pro občany hanlivý obsah. Je na nás nyní a zde, abychom se pokusili vrátit lidem naději, že politická reprezentace této země je schopna pracovat ve prospěch občanů. Pokud výsledek těchto voleb chceme shrnout do jediné věty, pak ta věta bude znít: Lidé volili, jak volili, protože lidé chtějí změnu. Změna se musí týkat i naší práce ve Sněmovně. Pokud chceme obnovit důvěru občanů v Poslaneckou sněmovnu, pak nemůžeme pokračovat v praxi posledního období. Poslanecký klub hnutí Úsvit přímé demokracie je novým politickým prvkem ve Sněmovně. Máme jasný program a chceme ho prosazovat napříč politickým spektrem prací ve Sněmovně. Tento program neopustíme a neprodáme. Jasně jsme deklarovali, že nespojíme poslanecké mandáty a vládní funkce. Nechceme a nebudeme ve Sněmovně hrát úlohu opozice, která jen kritizuje a vykřikuje hesla o nulové toleranci. Naši poslanci chtějí pracovat ve prospěch této země a jsme připraveni podpořit správné a potřebné zákony pro naši republiku napříč politickým spektrem. Tyto zákony budeme navrhovat a také budeme konstruktivně jednat o podpoře návrhů dalších stran, pokud povedou k překonání ekonomické a společenské krize. Nepodpoříme lumpárny a politické kšeftování. Budeme špatní političtí obchodníci. To není naivita, ale vědomí, že naše země a lidé, kteří zde platí daně, už další kšefty neunesou. Kolegyně a kolegové, chceme se aktivně podílet na práci ve Sněmovně, která bude odrážet volání občanů po změně v české politice. Nemáme žádnou pochybnost, že navrhujeme na tu funkci kandidáta, který má všechny potřebné předpoklady. Kolega Okamura je vnímán veřejností jako jeden ze symbolů změn, pro které se občané vyslovili ve volbách, a jeho volba může přispět k posílení důvěry občanů ve Sněmovnu. Vážené kolegyně a kolegové.
Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Paní poslankyně Gabriela Pecková. Pan poslanec Ivan Pilný. Pan poslanec Pavel Plzák. Pan poslanec Stanislav Polčák. Paní poslankyně Anna Putnová. Pan poslanec Antonín Seďa. Pan poslanec Roman Sklenák. Pan poslanec Zdeněk Soukup. Pan poslanec Štěpán Stupčuk. Pan poslanec Karel Šidlo. Pan poslanec Jiří Štětina. Pan poslanec František Vácha. Pan poslanec Roman Váňa. Pan poslanec Jan Volný. Pan poslanec Václav Votava.